Paní zástupkyně navrhovatele nemá, pan zpravodaj nemá. Nejprve poprosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou.
Následně bude hlasování o návrhu zákona jako celku. Ze slušnosti dodávám, že nebyl podán návrh na zamítnutí, což asi tady nebylo řečeno na mikrofon.
Má někdo námitku ke stanovené proceduře? Předpokládám, že nikoli, ale opět je nutno se optat. Nyní o této navržené proceduře zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem procedury souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že návrh procedury byl schválen. Zahajuji tedy hlasování o tomto pozměňovacím návrhu.
Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a požádám, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Prosím vás o usazení a klid v jednacím sále, abychom mohli začít. Přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Ondřeje Koláře a poslance Petra Vránu ověřovateli dnešní schůze. Má někdo jiný návrh? Jedná se o Vládní návrh zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění covid-19, sněmovní tisk 49 - zkrácené jednání; Svým rozhodnutím číslo 5 jsem rozhodla o projednání těchto vládních návrhů ve zkráceném jednání a přikázala jsem sněmovní tisky 49 a 50 výboru pro sociální politiku a sněmovní tisk 51 rozpočtovému výboru. Neeviduji žádného přihlášeného do rozpravy. Ještě jednou připomínám, že je otevřená rozprava, ale nevidím žádného přihlášeného a proto, pokud se tedy nikdo do rozpravy nehlásí, tak ji končím a rovnou přikročíme k hlasování. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze." Ptám se, kdo je pro? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. V hlasování číslo 2 bylo přihlášeno 180 poslankyň a poslanců, pro 179, proti žádný. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 3. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. O slovo se již přihlásil písemnou přihláškou pan poslanec, předseda Tomio Okamura, který může přednést svůj návrh.
Připomínám jen, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Ptám se na závěrečná slova? Paní ministryně ani pan zpravodaj nemají zájem. A nyní tedy nemáme ani zde přednesené návrhy, o kterých bychom museli rozhodnout hlasováním, a končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji. Pokud se nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.
Tímto způsobem byla poskytnuta rychlá a efektivní podpora. Dovolím si současně zdůraznit, že kompenzační bonusy byly jako nástroj podpory podnikatelů vždy kladně hodnoceny, a to i na půdě Poslanecké sněmovny v minulém volebním období. Nyní předkládaný návrh úzce navazuje na předchozí zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021, avšak s ohledem na jeho jednorázový charakter nebylo přistoupeno k jeho novelizaci, ale je navrhován zákon nový. Nynější návrh tak fakticky představuje pouze aktualizaci úpravy kompenzačního bonusu a její dílčí přizpůsobení nynějším podmínkám. Obnovený kompenzační bonus bude poskytován ke kompenzaci dopadů na činnost podnikatelé, které nastaly v důsledku protiepidemických opatření státních orgánů. Pamatováno bude ovšem i na sezonní podnikatele, kteří svoji činnost vykonávají v zimním období, jimž bude nabídnuto alternativní srovnávací období z doby před vypuknutím epidemie. Stejně jako v minulosti vláda současně získá mandát zavést další bonusová období vždy jako kalendářní měsíc až do konce roku 2022, pokud budou v té době ještě trvat protiepidemická opatření - doufám, že ne. Bonus bude současně stejně jako dosud individuálně zastropován tak, aby nedocházelo k nespravedlivé překompenzaci v případě subjektů s malými tržbami. V případě dohodářů pak bude zachována stávající výše bonusu 500 korun na den.
Žádám vás proto, vážené kolegyně a kolegové, abychom návrh ministra Vojtěcha na povinné očkování prodiskutovali nejprve tady ve Sněmovně, protože z veřejného prostoru je evidentní, že velká část voličů, vašich i našich, předpokládám, odmítá tenhle drastický zásah do jejich svobody rozhodovat. Statistiky to jasně ukazují, že tito lidé nemocnice nezatěžují. Podobná situace může být i u hasičů, vojáků a dalších složek. I vláda, i my víme, že nejde samozřejmě o zdravotnický efekt. V praxi zavedení povinného očkování naopak odpůrcům očkování pomůže očkování odmítnout. Prostě stát by musel uznat, že miliony lidí, kteří mají dobrou imunitu, nemusí podléhat státní šikaně a nemusí se očkovat. Jde o jasný signál, že stát zavádí tvrdou covidovou diktaturu ve jménu covidového byznysu. V souvislosti se stávajícími protiústavními opatřeními se na nás mimochodem obracejí hasiči a policisté. Mnozí dávají najevo, že pokud bude očkování povinné, od policie, armády či od hasičů odejdou. Ministr vnitra Hamáček to ostatně také potvrdil s nadějí, že jich prý až zas tolik nebude. To je absurdní a současně opravdu odporné jednání s těmi, kteří nás chrání. Vážené dámy a pánové, když nejde o zdraví, tak o co jde? Jde celkem jasně o danajský dar této vlády vládě nastupující. Ta samozřejmě bude muset volit, zda omezení práv zachová, nebo zruší. V obou případech se to nebude líbit části občanů. Špatné je, že k politickému boji s koalicemi pan ministr zdravotnictví Vojtěch zneužívá práva a svobody svých spoluobčanů. Všechny ostatní strany k tomu zaujaly v podstatě mlčení, nebo dokonce v případě vládního hnutí ANO ty trhy zakázaly, protože v pátek se tady hlasovalo o návrhu SPD na zrušení nouzového stavu, protože ta opatření lze realizovat podle současného platného zákona o ochraně veřejného zdraví a podle krizového zákona. Když se tady hlasovalo o návrhu na zrušení nouzového stavu, tak oni se alibisticky zdrželi. To nemá nová vládní pětikoalice názor na to, jestli nouzový stav ano, či ne? No, to je tedy opravdu velmi nepříjemná zpráva pro budoucí vládnutí, když u zásadních principiálních témat vládní pětikoalice nedokáže říct, jestli jsou pro nouzový stav, nebo ne. Tak to je tedy opravdu neuvěřitelné a nečekají nás dobré zítřky. Takže v každém případě oni v podstatě podpořili zrušení vánočních trhů, protože ty vánoční trhy byly zrušeny na základě vyhlášení nouzového stavu. Viděli jsme to při tom hlasování. Vážené dámy a pánové, nenechte se vtáhnout do této pasti a spolu s námi pojďte otevřeně odmítnout to, co vaši zástupci jak před volbami, tak po nich vehementně odmítali, tak jako povinné očkování odmítáme i my v SPD. Snad se shodneme, že tak závažný zásah do práv a povinností občanů by neměla zavádět vláda, která je na odchodu a která v tomto asi navíc nemá ani podporu většiny Sněmovny.
Téměř dvouleté zkušenosti s praktickými dopady uzavření škol a školek jasně prokázaly potřebu rozšíření okruhu osob, které mohou o děti v době platnosti krizových opatření pečovat, i o jejich příbuzné, i když s nimi nežijí v jedné společné domácnosti. A připomínám, že toto ustanovení se do předchozího zákona dostalo díky SPD a díky našemu návrhu, jelikož možnost péče o děti v rámci krizového ošetřovného i dalšími příbuznými navrhujeme a prosazujeme rovněž od loňského března. Velká část rodin, zejména co se týče rodičů samoživitelů, se totiž bez této možnosti dostává do velmi obtížné ekonomické situace, kdy jim výše ošetřovného nestačí k pokrytí základních životních potřeb. Jedním z hlavních důvodů je právě nemožnost vystřídat se při péči o děti s jinými rodinnými příslušníky. Návrh SPD je tedy pro rodiny předškoláků a školáků výrazně výhodnější a vstřícnější.
Má zájem o závěrečné slovo? Nemá zájem, děkuji. Otevírám podrobnou rozpravu, do které je přihlášena paní poslankyně Lucie Šafránková. Jen připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Ptám se, zda paní ministryně či paní zpravodajka mají zájem o závěrečná slova? Není tomu tak a končím druhé čtení tohoto návrhu. Vzhledem k tomu, že byl přednesen pozměňovací návrh, bylo by vhodné rozhodnout o tom, jak Sněmovna bude postupovat dále. Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce a přesuneme se dále. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti? Předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Pokud ano, tak bude příspěvek krácen. Zaměstnavatel si příspěvek odečte z odváděného pojistného. Nárok má nejpozději do tří měsíců. Oproti jaru 2021 mohou izolačku získat i lidé po návratu ze zahraničí. K vyhodnocení tohoto fungování používáme zejména kritérium podílu karantén a podílu izolací versus nakažených v daném období. Je velmi zřetelné, a teď jen některá čísla, že izolačka měla zásadní podíl na zkrocení pandemie.
Je to diskusní bod. Není nic mezi tím a ještě bychom hlasovali usnesení, takže buď ano, nebo ne.
Děkuji za přednesení návrhu. Další se k pořadu schůze hlásí pan premiér v demisi, předseda hnutí ANO Andrej Babiš.
A jestli to udělá, nebo neudělá, tak samozřejmě to už je potom na nové vládě. My jsme přesvědčeni, že povinné očkování psychologicky podpoří ochotu občanů se očkovat. Lidi, kteří se nechtějí nechat očkovat, žijí v různých dezinformacích. Například ti nemocní si myslí, že se nemůžou očkovat, protože jsou nemocní, ale je to právě naopak. Rakousko je jediné, které zavádí povinné očkování pro všechny obyvatele. Očkování je od srpna povinné pro zdravotníky v Maďarsku. Povinné očkování zdravotníků platí od září v Řecku. Vysoce negativním a rizikovým aspektem současného stavu epidemie je vysoká prevalence nákaz u seniorní a potenciálně zranitelné populace, která je vysoce riziková z hlediska závažnosti průběhu onemocnění, následným dopadem na zdravotní systém představuje velmi rizikový potenciál počtu nových hospitalizací.
Nárok na něj zaniká ukončením zaměstnání. Stejně jako v jarních měsících se rodiče budou moci v péči o dítě neomezeně střídat, od ledna roku 2022, to znamená za měsíc, budou moci o dítě pečovat i další příbuzní kromě rodičů, kteří s dítětem nemusí žít v jedné domácnosti - rodičů se automaticky ten návrh zákona už týká. Nárok na krizové ošetřovné bude platit zpětně, pokud bude schválen tento návrh zákona. Účinnost zákona očekáváme dnem vyhlášení ve Sbírce. Ošetřovné za další dny nad rámec současných 9 dnů, případně 16 pro samoživitele, bude vyplácet na základě žádosti rodiče. Opět není nutné potvrzení školy či hygieny, stačí čestné prohlášení.
Poprosila bych všechny kolegyně a kolegy, aby se ztišili, a to z toho důvodu, aby paní ministryně mohla v klidu přednést svůj návrh.
Ještě jednou vás žádám o schválení tohoto návrhu zákona, který je dle našeho názoru více než potřeba.
Děkuji, paní poslankyně. Ještě jednou vyzývám všechny kolegy a kolegyně... Paní poslankyně má nyní slovo.
Výbor pro sociální politiku zasedl dnes ráno.
Návrh byl přijat. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji vám za slovo, paní předsedající. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych vás krátce seznámila se stanoviskem a pozměňovacím návrhem poslaneckého klubu SPD, který předkládám k vládnímu návrhu zákona o krizovém ošetřovném. Hnutí SPD toto vyšší ošetřovné podporuje od prvního uzavření škol a školek v loňském březnu, včetně toho, aby ošetřovné v těchto případech bylo vypláceno po celou dobu uzavření školských zařízení.
Omlouvá se pan ministr Karel Havlíček z dnešního jednání od 16.30 hodin do konce jednacího dne z důvodu zahraniční služební cesty. Otevírám přerušený bod číslo Přistoupíme tedy k jeho doprojednání, kdy na lavice vám byly rozdány pozměňovací návrhy, a já poprosím, aby ke stolku zpravodajů přišla paní ministryně jako zástupkyně navrhovatele a aby tam přišla paní zpravodajka. Ještě jednou se ptám, zda je zájem o vystoupení? A optám se, zda zástupce navrhovatele, zda paní ministryně má zájem o závěrečné slovo? Paní zpravodajka? Také nemá. Návrh na zamítnutí také nezazněl, čili budeme moci přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích a já poprosím paní zpravodajku, aby nás seznámila s navrženou procedurou hlasování.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Jako první bychom hlasovali pozměňovací návrh pod písmenem A, který byl přijat dnes ráno výborem pro sociální politiku.
Současně už zagonguji, aby se kolegové dostavili do sálu. Registruji návrh na odhlášení. Ještě přečtu došlou omluvu. Omlouvá se paní poslankyně Helena Langšádlová dnes od 16.30 do 17 hodin z pracovních důvodů.
Já myslím, paní předsedající, že byste o tom měla nechat hlasovat.
Registruji ještě faktické poznámky. Hlasujeme o návrhu paní poslankyně Šafránkové. Kdo je proti? Omlouvá se pan poslanec Gazdík dnes od 17.30 do 19 hodin z osobních důvodů. A my přistoupíme k hlasování podle schválené procedury o pozměňovacích návrzích.
Jako první budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu pod písmenem A, který byl přijat výborem pro sociální politiku. Tímto pozměňujícím návrhem se navrhuje rozšíření podmínek zapracovat i do projednávaného zákona.
Ještě poprosím o stanovisko paní zástupkyni navrhovatele, omlouvám se.
Stanovisko výboru souhlasné.
Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.
Její implementace je hodnocena jako efektivní. Zaměstnanci nemusejí podávat žádost o podporu, pouze informují zaměstnavatele, že jsou nakažení, v rámci neschopenky, zaměstnavatel neprochází žádným administrativně složitým procesem, pouze si příspěvek odečte z odvodů. Toliko k tomuto návrhu zákona, vše. A tímto vás prosím, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, o jeho podporu.
Děkuji, paní ministryně, za přednesení návrhu.
Proto mi dovolte jenom informovat vás, že tímto sněmovním tiskem se zabýval výbor pro sociální politiku dnes dopoledne.
Hlasování číslo 8, přihlášeno 180 poslanců a poslankyň, pro 163, proti nikdo. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Důležité pro nás je i to, že si náklady vynaložené na tyto příspěvky budou moci zaměstnavatelé odečíst ze sociálního pojištění, které odvádějí státu, což jsme rovněž požadovali a prosazovali i v době, kdy se tato zákonná úprava přijímala poprvé, a což je přesně v souladu s naším dlouhodobým postojem našeho hnutí, aby náklady vládních omezujících opatření a povinností s nimi spojených nenesli pouze občané, živnostníci, zaměstnanci a zaměstnavatelé, ale aby tyto náklady nesl stát, nejlépe v plné výši hradil či kompenzoval. V tom ale stále ještě panují v mnoha ohledech velké rezervy.
Obecnou rozpravu končím. Paní ministryně nemá zájem, pan zpravodaj evidentně také ne.
O tom se vede dlouhá diskuse. Ale to nejsou všechny náklady, které souvisejí s podnikáním, proto rozpočtový výbor přijal tento návrh.
Děkuji, pane zpravodaji. Před zahájením podrobné rozpravy přečtu omluvu. Nyní otevírám rozpravu podrobnou. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněné. O slovo se přihlásila paní poslankyně Lucie Šafránková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Prosím pana předsedu Výborného, aby přednesl návrh. Pan poslanec Benešík ještě s technickou.
Prosím, kdo můžete z evropského výboru, přijďte do kanceláře předsedy.
Čtvrtý kompenzační bonus je podobně jako třetí díky zvýšené částce připadající na kalendářní den podpory postaven na principu integrace podpor pro podnikatele do jednoho rychlého a jednoduchého nástroje. Kompenzační bonus bude opět spravován jako daň podle daňového řádu, a to orgány finanční správy. Dosavadní zákon obsahuje systém kompenzace většiny těchto dopadů do rozpočtu obcí a krajů ze státního rozpočtu formou příspěvku odpovídajícího reálnému podílu obcí a krajů na financování kompenzačního bonusu. Tento systém zůstává zachován i pro obnovený kompenzační bonus.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych přednesl svoji zpravodajskou zprávu a informoval vás o tom, jakým způsobem o tomto tisku rozhodl rozpočtový výbor. Vládní covidová opatření mají bezesporu dopad na ekonomickou výkonnost našeho hospodářství, a tím i na příjmy státu. Na druhou stranu vládní protipandemická opatření nejsou klasickým podnikatelským rizikem a je zde oprávněné očekávání kompenzací za ztráty způsobené jednotlivými opatřeními. Proto vláda v demisi navrhuje aktivaci některých kompenzačních opatření a jedním z nich je i právě kompenzační bonus. Mezi těmito dvěma póly asi nenalezneme nikdy dokonalou spravedlnost a dokonalé řešení, přesto se můžeme snažit o zlepšování a narovnávání podmínek těchto kompenzací, a z tohoto úhlu pohledu se na to díval i rozpočtový výbor, který dnes na svém jednání přijal následující usnesení: První pozměňovací návrh umožňuje souběh kompenzačního bonusu a ostatních programů. Podle původní předložené vládní novely byl umožněn souběh pouze s programem Antivirus a programem, který má sloužit k úhradě nájemného. Druhý pozměňovací návrh umožňuje získat kompenzační bonus i novým živnostníkům, tedy těm, kteří začali podnikat mezi 1. srpnem a 22. listopadem. Nebylo to pro ně možné, protože by neměli tříměsíční historii pro srovnávací období, a toto tento pozměňovací návrh napravuje.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo s tímto návrhem souhlasí, že povedeme obecnou rozpravu? Kdo je proti? Tou první je paní poslankyně Lucie Šafránková a připraví se paní poslankyně Olga Richterová. Máte slovo, prosím.
Děkuji vám za slovo, paní předsedající. Naše hnutí od počátku epidemie a vládních omezujících opatření plně a aktivně podporuje myšlenku odpovídajících a spravedlivých kompenzací pro všechny občany, živnostníky a firmy, kteří jsou těmito opatřeními existenčně dotčeny.
Paní poslankyně, moc se omlouvám.
Nyní přistoupíme k hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Lze konstatovat, že tento návrh byl schválen. Zahajujeme hlasování o zbylých bodech programu a o jejich vyřazení. Kdo je pro tento návrh, kdo s ním souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Návrh na vyřazení zbylých bodů programu z této schůze. V tomto hlasování číslo 27 bylo přihlášeno 179 poslanců a poslankyň.
To je vyhláška.